Děkuji. Tak jenom upozornění a rozpor slov a činů.
Pan poslanec Farský. Takže zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Tak, výborně. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Nebylo přijato. Kdo je proti tomuto návrhu? Podle mých poznámek je to všechno. Kdo je proti? Teď tady mám dvě žádosti.
Dnes do večera dostanou všichni poslanci Parlamentu zprávu policejního prezidenta k této věci, kterou jsem zadal, a domluvil jsem se s předsedou bezpečnostního výboru, aby věc projednal na svém prvním zasedání.
Tím pádem má prostor pan předseda vlády s přednostním právem.
Děkuji. Jsem velmi rád, že Poslanecká sněmovna dnes nabrala relativně rychlé tempo svého jednání. Ještě nejsou tři hodiny a už máme schválený program této schůze Poslanecké sněmovny. Proto nebudu číst celou zprávu.
Já jsem na tu diskusi připraven. K otázce pana kolegy Farského. My jsme byli technickou pomocí pro tři koaliční poslance. Nevytvořili jsme legislativní paskvil, to se na mě nezlobte, ale vytvořili jsme návrh, který byl koaliční dohodou, a vedle toho návrh, který byl v rámci Rekonstrukce státu požadován. Byly tam dva rozpory, pouze dva rozpory, které se nepodařilo vypořádat, a já si myslím, že na tom zákoně jsme připraveni dál pracovat a předložit to tak, aby neměl negativní dopady především na firmy ve vlastnictví českého státu, což by nám všem mělo ležet na srdci více než volební kampaň.
Budeme rádi, pokud se k tomu návrhu přidá většina Sněmovny, protože si myslíme, že ten případ je závažný tím, že se také dotýká našeho rozhodování. To není jako případ z novin. My to považujeme za mimořádně závažnou věc a byli bychom rádi, kdybychom s panem ministrem vnitra a s ostatními kolegyněmi a kolegy ve Sněmovně o tom mohli debatovat, o tom, jak by to mohlo vypadat do budoucnosti.
Omlouvám se, ale technické poznámky nejsou možné.
Já jsem se nehlásil s přednostním právem, tak jsem rád počkal. Není tam ještě zařazeno nic. Tak se tomu stalo již dvakrát, ale nikdy jsme ten zákon nedokončili v žádném volebním období. Pokud jde o třetí návrh, zase abych jenom něco nezařazoval nebo nepředřazoval, tak navrhuji vyřazení bodu číslo 96, tisku 123, z pořadu této schůze.
Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já jsem se hlásil se svým příspěvkem k pořadu dnešní schůze, k bodu, který je v pořadu označen jako bod 92, tedy senátní návrh zákona o Národním parku Šumava. Národní park fungoval, chránil přírodu, nějakým způsobem umožňoval život obcí, život občanů. Postupně se ale ukazovalo, že určité právní nezakotvení statutu národního parku skýtá možnost jakési neustálé změny. S každým novým ministrem životního prostředí se vlastně měnil přístup k Národnímu parku Šumava.
K tomu má přispět i nový kariérní a platový řád pro vojáky. Především je to svázání zastávané funkce s vojenskou hodností a odpovídajícím služebním platem. To je systém, který úspěšně funguje v řadě zemí NATO, jako je Velká Británie, Belgie, Spolková republika, Francie a tak dále. Dále jde o potlačení subjektivních vlivů při stanovování výše platu vojáka a zjednodušení struktury platu vojáků, což přispěje ke zvýšení transparentnosti a efektivnosti systému řízení kariér. Také jde o současné zachování nebo přiznání jiných prostředků ochrany nebo náhrad, které těžkosti vojenské služby kompenzují. Dovolím si zdůraznit, že při její implementaci budou použity výhradně současné rozpočtové prostředky určené pro mandatorní výdaje Ministerstva obrany. Jednomyslné přijetí tohoto komplexního návrhu členy výboru ukazuje, že tato novela, která je především o zlepšení kariérní a platové situace vojáků z povolání v armádě, má širokou podporu mezi zákonodárci napříč politickým spektrem. Dovolím si požádat o podporu předloženého návrhu.
My jsme tento návrh v prvém čtení přikázali výboru pro obranu.
Vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vystoupil se svou zpravodajskou zprávou. Z dalších věcí pak novela přináší změny právní úpravy služebního zařazení, hodností, studijních pobytů, dovolení a podobně. Nicméně zásadním momentem je nová právní úprava služebního platu. Jsem přesvědčen, že řada těchto změn zákon věcně posouvá k větší vyváženosti práv a povinností vojáků. Upozornil bych například na změny týkající se výsluhových náležitostí, služebního hodnocení a zachování vojenských hodností po novele zákona.
Děkuji, pane předsedo.
Nechceme třetí sazbu, protože ta systém nesmírně komplikuje, činí ho nepřehledným a nevidíme v tom žádnou výhodu. Navíc podle našeho názoru si vláda velmi špatně spočítala, komu tímto opatřením vlastně prospěje. Opravdu si myslíte, že toto opatření prospěje nízkopříjmovým rodinám? Vždyť to není pravda! Pak samozřejmě bohatí lidé, protože mají vyšší spotřebu a snížením zdanění spotřeby ušetří nejvíce, a teprve až na nějakém z dalších míst to pomůže lidem s nižšími příjmy. Pokud už mocí mermo chcete udělat nějakou změnu, tak se připojte k pozměňovacím návrhům, které jsem jménem Občanské demokratické strany předložil, protože ty náš daňový systém nezkomplikují, zachovají jeho jednoduchost, pomohou lidem a celkově ho zlepší.
Otevřené a transparentní hospodaření ODS. To jsou slova pana předsedy. Já bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, chtěl požádat pana předsedu ODS, aby ODS ve městě Uherské Hradiště reagovala na výzvu sociální demokracie, aby zveřejnila své náklady na předvolební kampaň do komunálních voleb, protože tam je netransparentnost a neotevřenost.
My jsme to navrhli, my jsme to prosadili. Tehdy jste byli proti, legitimní názor, za to jsme vás kritizovali - dneska jste pro. Co se změnilo? To jen na úvod mého vystoupení. V okamžiku, kdy zavedeme třetí sazbu, tak si každý, kdo používá ekonomický software, bude muset koupit nějaký upgrade. Ale že by někdo zkusil odhadnout, kolik to bude, to tedy ne. To je ta základní výhrada. Samozřejmě výše sazby je politika. V tom se politické strany liší a v tom svádějí politický zápas o to, jaká sazba je správná a co si myslí jejich voliči a co pro jejich voliče je výhodné. Zkusím položit otázku a poprosím o odpověď. Dětská výživa celkem 80 milionů. Kolik ušetří nemocnice a zdravotnická zařízení, které většinou nejsou plátci DPH a pro které to bezesporu úspora bude. Takže toto byl chybný krok, který jste provedli.
Velmi stručně s faktickou. Zazněly tady možnosti humanitární pomoci. Chtěl jsem říct, že jsou organizace, které na nic nečekají, jako například Charita České republiky, která již dávno humanitární akce organizuje. Myslím si, že Charita České republiky není úplně jediná. Pokud byste chtěli pomoct Ukrajincům, můžeme. A nemusí to být jenom přes charitu, ale samozřejmě charita je ověřená značka. Takže do toho.
Děkuji panu kolegovi Benešíkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Nyní máme dvě faktické poznámky a potom ještě další dvě přihlášky do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji. Tak si dovoluji navrhnout jeden praktický konkrétní krok. To je půl milionu korun dohromady.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Cituji pana ministra zahraničí Luboše Zaorálka ze 7. května tohoto roku: "Já vám prostě říkám, že to, co jsme slyšeli od Čechů žijících na Ukrajině a co mi připadá důležité, je, že nám všichni dokonce velmi hlasitě říkají, že nemají pocit, že by jim cokoliv hrozilo od Ukrajinců, mezi kterými žijí. Tam není napětí mezi Čechy a Ukrajinci."
Mám dva přihlášené do rozpravy.
Dostane ho v tomto zjednodušeném zkráceném řízení a může se na základě toho přesídlit do České republiky. Tomu nikdo nebrání.
Připraví se pan poslanec Pavel Blažek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dovolím si jeden citát a na závěr vám řeknu, čí citát to je. Měnit se mohou pouze ruské metody, taktika, způsob manévrování, ale polární hvězdou ruské politiky zůstává podmanění světa. Polárka je na hvězdném nebi stálicí. V politice Ruska není žádný rys nápadnější než onen, který sleduje nejen své tradiční cíle, ale také způsob, jak jich dosáhnout. Neexistuje tah v současné politice, který by nebylo možné najít už v historii. Ruský medvěd bude schopný všeho, dokud ví, že ostatní zvířata se mu nebudou bránit. Existuje pouze jediný způsob, jak se chovat k mocnosti, jako je Rusko - neukázat strach. Jestliže se Evropa dá na ústup, nebude to znamenat pouze porážku, ale bude to trvalé ujařmení!"
Chci skutečně ocenit a říct, že je dobře, že tato vláda předkládá novelu, která byla připravena naším ministrem, panem ministrem Vondrou - a nemyslím to nijak ironicky. Myslím si, že je to správné. Já předpokládám a doufám, že vláda v tomto směru k tomu činí potřebné kroky.
S přednostním právem ještě pan předseda vlády.
Děkuji. Teprve potom je možné vládu poučovat, teprve poté je možné vládu k něčemu nabádat.
Ale abychom se vrátili k faktům. A když jsme se těch jednání účastnili a byli jsme připraveni podepsat dohodu a podílet se na tom aktivně, tak to byl kdo? Byla to sociální demokracie, která nakonec řekla, že nepřipustí, aby ten závazek šel vlastně nad volební období, očekávané funkční období této vlády, a nechtěla se zavázat k navyšování rozpočtu pro další roky. A to samozřejmě bylo politicky nepřijatelné, pro nás nedostatečné, a proto jsme tu dohodu nepodepsali. Vy jste nechtěli dodržet tu původní dohodu! Vy jste udělali to, že jste nechtěli jít nad rámec svého funkčního období! A byla to sociální demokracie, která tomu zabránila!
Děkuji. Další s faktickou poznámkou - a teď bych potřeboval pomoct - paní poslankyně Černochová.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 17. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 17. schůze dne 4. září a pozvánka vám byla rozeslána v pátek 5. září. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím žádnou takovouto informaci nemám. Navrhuji, abychom určili pana poslance Václava Klučku a paní poslankyni Martu Semelovou. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Žádný jiný návrh neregistruji, takže budeme hlasovat o ověřovatelích této schůze. Kdo je proti? Pan poslanec Sedláček ruší omluvu a je přítomen. Dále zde mám omluvu pana poslance Berkovce, a to na dnešek od 17 hodin z pracovních důvodů. Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 17. schůze. Návrh pořadu máte uveden na pozvánce. Chtěl bych vám nejprve sdělit, že pan poslanec Adámek vzal zpět jménem všech předkladatelů návrh poslanců Františka Adámka, Štěpána Stupčuka, Jiřího Koskuby, Jaroslava Zavadila a dalších na vydání ústavního zákona o funkčním období Zastupitelstva hlavního města Prahy zvoleného ve volbách v roce 2014, tisk 125 v prvém čtení. Asi v této fázi poprosím pana poslance Krákoru, který má obdobný návrh, aby vystoupil.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych navrhl stažení návrhu zákona o zdravotním pojištění cizinců. Je to bod číslo 87, sněmovní tisk 243, stažení z programu této schůze.
Pane poslanče, správný výraz je vzetí zpět. Děkuji. Takže to je pouze informace pro vás, protože ani o tomto se nehlasuje. Je to tedy autorský zákon, péče o dítě, zákon o odpadech a zákon o provozu na pozemních komunikacích. První vystoupí pan předseda klubu TOP 09, pan poslanec Kalousek a připraví se paní poslankyně Bohdalová.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, promiňte, že vás minutu zdržím, ale trápí mě jedna věc, se kterou bych se rád vypořádal. Za návrh na přerušení mimořádné schůze minulou středu v podvečer jsem označil pana předsedu poslaneckého klubu ČSSD Sklenáka za podrazáka. Neměl jsem správné informace o míře dohody, která byla, či nebyla uzavřena o této mimořádné schůzi, proto jsem dospěl k mylnému úsudku, že to bylo porušení té dohody. Ten výrok byl nemístný a nespravedlivý, což mě mrzí, a pana předsedu Sklenáka prosím, aby přijal moji omluvu.
Paní poslankyně Bohdalová. Připraví se pan poslanec Adámek.

Bylo to provázáno s důchodovou reformou. Tehdy se lišily odhady, kolik bude výpadek z prvního pilíře. My jako vládní politici jsme odhadovali mezi 6 až 8 miliardami, levice a odbory odhadovaly 20 a více miliard. Evidentně tady existuje prostor k tomu, abychom se vrátili k těm sazbám 20 a 14, navíc když ty kroky, které byly doprovázeny v jiných oblastech, byly taky zrušeny. Odvoláváte se na to, že až jednou budete vybírat více, tak přijde čas k debatě. Budete mít možnost... Už tady mluvil jeden z předřečníků o tom, že ministři v létě za to, že navštívili Letenskou, dostali 16 miliard. Roste ekonomika. Myslíme si, že to opatření má smysl. A nezapomeňte prosím na ty statisíce podnikatelských subjektů, které skutečně budou muset investovat do změny softwaru. To není jenom změna parametrů, kterou má každý účetní hotovou za minutu nebo za dvě. Jsem sám zvědavý, jak bude odůvodněn ten návrh na rozšíření komodit v té druhé nové snížené sazbě.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl reagovat v několika poznámkách na to, co tady probíhalo. Nejdříve na pana kolegu Kalouska, kterého tady teď nevidím. Pochopil jsem, že mu leží na srdci blaho občanů. Takže nevím, jak mu leželo na srdci blaho našich občanů. Takže to si myslím, že je značné pokrytectví. On tady hovořil o nějakých dárečcích ve výši 16 miliard korun. Já bych jim chtěl jenom připomenout superhrubou mzdu. Totální nesmysl, který zavedla ODS. A to, přátelé, když museli podnikatelé změnit software, to jste ulehčili těm podnikatelům!
Pane předsedající, dámy a pánové, já se chci ještě omluvit za tu minulou schůzi. Mně je líto, že jsem zmátl pana poslance Kalouska natolik, že si musel vzít přestávku na klub. Dámy a pánové, ta rozprava je taková hodně polarizovaná. Já myslím, že oboje je tak trošku ideologie, protože my všichni víme, že pravda je kdesi uprostřed. Ale pozor, jsou věci, které jsou jisté a naprosto neoddiskutovatelné podle morálky, svědomí i podle mezinárodního práva. Je naprosto jisté a nezpochybnitelné, že Rusko je agresorem. Je naprosto jisté a nezpochybnitelné, že Rusko ukradlo brutálním znásilněním část svobodného státu Ukrajina. O tom nemůže pochybovat vůbec nikdo. To, že si to na Krymu legitimizovali potom referendem, dobrá. Já pevně věřím, že kdyby Hitler po ukradení Sudet uspořádal referendum mezi tamními Němci, tak by měl ještě lepší výsledek. A možná ani ne pod tlakem bajonetů a tanků, protože ti lidé to opravdu chtěli. Ale to nám nesmí dát zapomenout na to, že Rusko je jednoznačně agresorem. Jednoznačně. Neexistuje žádný jiný výklad. To, že trpí možná teď víc lidi v oblastech, které jsou obývané proruskými obyvateli, to je možné. Jedni říkají to, druzí ono. Ale opakuji znovu, je tu jeden agresor a jeden napadený. To prostě tak je. A Evropská unie a NATO nemají žádný jiný prostředek než sankce, pokud nechtějí bojovat, a to zatím nechceme a doufám, že nebudeme. My buď můžeme přihlížet, nebo se pokusit aspoň uvalit nějaké hospodářské sankce. My už jsme udělali určitou humanitární pomoc raněným na Majdanu. Čili prosím pana premiéra, aby vláda tento návrh zvážila a v součinnosti s humanitárními organizacemi pokud možno provedla. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Martinovi Komárkovi. Prosím, pane ministře.
Rád bych zareagoval na probíhající rozpravu. Takže já samozřejmě nejsem spokojen s tím, že se takto porušují vídeňské úmluvy o respektování onoho prostoru, který mají zastupitelské úřady k dispozici, ale asi chápu, že to stěžování daleko nedojde. My jsme se obrátili na misi OBSE v Charkově, ta na Červený kříž a vyvíjeli jsme v posledních hodinách aktivity, abychom zjistili, co se děje. Takže já tím vysvětluji, proč jsem se nemohl plně soustředit na probíhající debatu. Tady bylo řečeno, že důležitá jsou fakta. Ukrajinský parlament schválil zvláštní status ruštiny a amnestii pro členy povstaleckých oddílů.